Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou, připraví se paní poslankyně Hubáčková. Prosím, máte slovo.
Samozřejmě mě k tomu vedla především snaha neomezovat a zachovat úplnou svobodu volby rodičů při výběru mateřské školy pro svoje děti, protože já osobně sama mám zkušenosti s tímto. A je pravda, že musíme říci, že spádové obvody pro mateřské školky a základní školy není to samé, i když to ministerstvo samozřejmě nerado slyší. Rodiče předškoláků totiž volí mateřskou školu na základě zcela úplně jiných kritérií, než která zohledňují při výběru základní školy. Tato předložená novela školského zákona nebere ohled na specifika sítí mateřských škol. V neposlední řadě bych nerada opominula i administrativní zátěž pro obce, která samozřejmě jim tímto dává mnoho dalších nových povinností s tím, že budou muset zřizovat další školské obvody. Implementace ustanovení novely školského zákona o školských oborech a spádových mateřských školách může být v některých obcích dosti komplikovaná a nebude ji možno realizovat bez významnějších zásahů do struktury a organizace mateřských škol. Mateřské školy totiž nejsou na rozdíl od škol základních na zřízení spádových obvodů uzpůsobeny ani svou velikostí a ani polohou.
Za dobu půlročního působení na Ministerstvu školství rozhodně nikdo nemůže říct, že by Ministerstvo školství nekomunikovalo, že by ministryně nejezdila do krajů, že by vedení ministerstva nekomunikovalo se všemi aktéry, tak jak jsem popsala. Já si myslím, že mě všichni znáte dlouhou dobu, takže asi mě nepodezříváte vy konkrétně v tomto sále, že bych byla bláznivá čarodějnice nebo nekompetentní osoba. Na druhou stranu jsme svědky toho, že v rámci mediálního prostoru se vede absolutně lživá kampaň. Ne že bych nenaslouchala tomu, co musíme vyřešit ve školství, ale proto, že novela školského zákona, kterou jste vy tady schválili minulý rok, je splacením dluhu. Novela školského zákona, kterou jste schválili, narovnává to, na co mají děti nárok. Nejsme banánová republika. Také nám nepotřebuje radit Brusel. To jsem také slyšela. My chceme kvalitní vzdělávání, a teď pozor - jsem nerada, že tady není paní poslankyně Maxová - na každé škole. Na každé škole! Na každé veřejné a soukromé škole chceme kvalitní vzdělávání jako rodiče. Možná potom se nebude dít to, že budou slídit po školách rodiče, kde je vzdělání kvalitní, a přehlašovat účelově své děti. V tom, že každá škola není kvalitní, anebo v tom, že rodiče účelově přehlašují děti? Ale jsou to ta stejná města, která chtějí rodiče pokutovat, vyšetřovat, trestně stíhat! A ještě něco. My máme centralizovaný systém Ministerstva školství? Ministryně školství může rušit školy? No to snad ne! Ministryně školství, upřímně, a vy to moc dobře víte, nemá příliš možností, jak skutečně školství řídit. Co se týká základních škol praktických a jak to je. Co se týká toho, že jsem reagovala na to, že zvláštní školy nerušíme, protože byly zrušeny. To, že nemají základ v tuto chvíli v platném stavu, základní školy praktické, ve školském zákoně, to je pravda. Takže to odložme, ať dál nevědí, jak to je! Naopak jejich podmínky zůstávají! Ale které podmínky zlepšujeme? Budete se divit, je ještě mnohem víc dětí v základních školách než těch, co jsou lehce mentálně postižené. Je to dalších nepatrných 850 tisíc dětí, které mají také speciální potřeby. Jsou nadané, mimořádně nadané, čím dál tím víc mají problémy s logopedickými vadami, s dyslexií, s dysgrafií. Podporu učitelům, podporu dětem. Ale ne, my se budeme bavit o základních školách praktických, které mají zvýšené normativní financování, v tuto chvíli jsou financovány nejlépe, od 1. září budou dál financovány nejlépe, ale budeme, jak je to tady v Česku zvykem, ať tomu sousedovi chcípne také koza, závidět učitelům, kterým konečně budeme dávat podporu, že oni ji mají také! A kde je ta hranice? To jsou ty výroky odlišné - lehké mentální postižení. Kde je ta hranice? A kdo to bude určovat? No já ne, vážené dámy a vážení pánové! Školská poradenská zařízení. Tam jsou ti odborníci, ti speciální pedagogové, které tady zvoláváte! Je to otázka odborná, ne politická!
Vystoupení paní ministryně školství vyvolalo faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Marta Semelová, poté paní poslankyně Gabriela Hubáčková s faktickou poznámkou.
Děkuji. Zmíněna tady byla kvalita. To je jedna poznámka. Druhá věc. Ano, poradenská zařízení budou rozhodovat. Ale já už jsem tady říkala, jaký je stav poradenských zařízení. To jsou základy. Takže to je další poznámka. A skutečně se to všechno odrazí na kvalitě vzdělávání. Kvalita vzdělání půjde dolů. Dejme ty dva roky čas, aby se to skutečně ověřilo.
Děkuji.
Poslední poznámka. Mateřská škola plní funkci vzdělávací, výchovnou i sociální a stále častěji supluje rodinu, nebo některé rodiny, pokud jde o vytváření základních návyků, rozvoj komunikativní, řečové schopnosti, jazykové schopnosti atd. My souhlasíme s tím, aby byly jednotné přijímací zkoušky, centrálně zadávané. Považuji ovšem za chybu to, že ministerstvo školství nepřistoupilo k tomu, aby byla centrálně stanovena hranice úspěšnosti při přijímání. Protože to pochopitelně souvisí i s kvalitou vzdělávání. Musíme uvědomit, že ne každé dítě, ne každý student, ne každý člověk může mít maturitu. Někteří jsou šikovní na různé manuální obory, na učňovské obory. Další, k čemu bych se chtěla vyjádřit, jsou návrhy, které jsme nepodávali my, ale týkají se funkce ředitele škol. Mám na mysli dva návrhy. Navíc je to zabetonovaná funkce, kdy v současné době po šesti letech jsou konkurzy a tady po celou tu dobu by konkurzy vůbec nemohly být. Druhý pozměňovací návrh, s kterým nesouhlasíme zásadně, je odvolání ředitele bez udání důvodu. Tady už o tom bylo řečeno v úvodním slově paní ministryně. Poslední, k čemu bych chtěla hovořit, je otázka tzv. společného vzdělávání nebo inkluze. Jsou tady obavy nejen z finančního zajištění, ale z toho, že poklesne kvalita vzdělávání, z toho, že skutečně dojde k rušení základních škol praktických. I když neustále slyšíme, že k tomu nedojde, nebudou rušeny. Druhá věc je, co se týká kvality vzdělávání, co se týká pomoci prostřednictvím asistenta pedagoga. Asistent pedagoga nemá odpovídající vzdělání, které potřebuje pro odbornou pomoc pro tyto děti, nemůže nahradit učitele, natož speciálního pedagoga, nemá ani odpovídající plat. A navíc v mnoha krajích ti asistenti nejsou. Školy žádají opakovaně a nemají šanci získat asistenty. Inkluze vyžaduje opravdu připravené učitele. Učitelé základních škol běžného typu jsou velice kvalitní, ale jsou prostě připraveni na něco jiného. Pokud jde o speciální školy, tak zde jsou i zvlášť vybavené prostory, zvlášť vybavené třídy. Jsou zde speciální pomůcky.
Děkuji vám za projednání školského zákona ve výborech i na plénu i za věcnou debatu napříč politickým spektrem.
Paní zpravodajko, prosím, váš návrh.
K základnímu materiálu přišlo mnoho pozměňovacích návrhů.

A prosím i vaše stranické kolegy, aby se konečně ztišili. Pokračujte.

Jedná se o usnesení výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, upravuje jednotné přijímací řízení na sportovní gymnázia.
Myslím si, že jejich argumenty vyplývají z čistě praktického hlediska a neměly by být opomíjeny. To si nemyslím. Já si myslím, že tomu tak není. Svoboda volby mateřské školy a povinnost vymezovat spádové oblasti pro obce jsou vzájemně neslučitelné. Troufám si říct, že jde i o pošlapání práva těch dětí, které ve spádovém obvodu přirozeně žijí a mohou reálně čelit faktu, že se do školy, na niž vidí z okna svého domu či bytu, nedostanou. Je to také jeden z hlavních negativních důsledků desetileté praxe spádových obvodů základních škol, jež ani obce ani školy nedokážou účinně řešit, a Ministerstvo školství to zatím odmítá řešit. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému. Budeme pokračovat podle přihlášek.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se přiznám, že se velmi snažím být maximálně otevřená všem námětům, připomínkám, otázkám.
To znamená shromažďující děti s chudým původem v jedněch školách a děti s bohatým původem v druhých školách. Za druhé, že to má strašně silný regionální efekt. Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj jsou regiony, kde se nejvíc kumulují děti se špatným sociálním původem. Za třetí - celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných. Základní statistické studie a analýzy speciálního školství ukazují, že počet dětí s lehkým mentálním postižením je nejvíce definovaný tím, jakou mají v jejich regionu kapacitu školy s příslušnou výukou pro lehké mentální postižení. Protože školy pro lehké mentální postižení si vytvářejí poptávku po lehkém mentálním postižení.
Co vyžaduje v podstatě to, čemu se říká inkluze nebo integrace? Dlouhodobou přípravu v několika základních směrech. Dále je to financování. Tady jsem přesvědčený o tom, že není třeba odpovědi, protože paní ministryně několikrát zdůraznila, že v podstatě finančně to pokryto je. Bezbariérovost. Odbornou přípravu učitelů. Změny by měly nastat už na pedagogických fakultách. V rámci integrace vedoucí k inkluzi je nutné zvládnout koexistenci několika základních cílových skupin, kterých se tyto procesy týkají. Osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Žáci se smyslovým postižením vyžadují určitý specifický nácvik některých dovedností, které jsou dány typem postižení. Škola bude muset zvládat tento proces vlastními učiteli. Žáci s mentálním postižením nejsou převážně schopni zvládat předměty vyžadující logické a abstraktní myšlení. Organizace výuky musí tuto skutečnost respektovat. Jsme na to připraveni? V jiných předmětech by musela výuka probíhat dohromady. Jsou tady ale i další, řekl bych, vztahové problémy. Inkluze podle mého přesvědčení nesmí nikoho poškozovat. Inkluze - to si myslím opravdu - je správná cesta a každá civilizovaná společnost by se po ní měla vydat. Vyvážit všechny individuální požadavky žáků a nastavit vhodný model jejich podpory je velmi nesnadný úkol, na který opět podle praktiků není naše školství připraveno. Paní ministryně, dokážete tyto otázky vyvrátit a vysvětlit?
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové já mám velkou prosbu na vás všechny. Ale já mám velký apel, prosím, když se dívám na tabuli. Není jenom třetí čtení a jenom tento sál. Samozřejmě dělejte, jak myslíte. Ale prosím, zkuste se nad tím zamyslet.
Děkuji panu předsedovi klubu sociální demokracie. Nyní budeme pokračovat po této trefné poznámce vystoupením paní kolegyně Golasowské.
Děkuji za slovo a přeji všem krásné odpoledne. Navíc když tam není určený systém sankcí. Zda sankce může být až taková, že se budou odebírat děti do ústavní výchovy.
Co se týká paní ministryně, vítám její ujištění ohledně finančních záležitostí především ve věci podpory asistentů pedagoga a dalších souvisejících záležitostí. Ale chtěl bych tady možná alespoň drobnou poznámku nebo ujištění ještě k jedné věci. Aby prostě nemusely skončit pouhým úbytkem financí. Takže tohle bych rád, ještě tento argument, slyšel. To my odmítáme. Myslím si, že při vši úctě je to takový typický příklad přelétávání ode zdi ke zdi.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi za jeho vystoupení. A protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, protože jsem byla vyzvána v rámci rozpravy, tak samozřejmě cítím povinnost kolegům a kolegyním odpovědět. Děkuji za proběhlou rozpravu. Pokud říkáme v rámci místa trvalého pobytu, respektujeme tím způsob financování mateřských škol. Víte, že v rámci rozpočtového určení daní je tam právě vazba na trvalé bydliště. Velký úkol nás čeká ne v mateřských školách, ale spíše ve školách základních, kam se nyní přesouvá demografická vlna. V letošním roce se bude jednat o jednu miliardu korun národních prostředků pro zvýšení kapacit, v příštím roce taktéž a v případě IROPu se jedná o 10 miliard na zvyšování kapacit. Jediné, co můžeme vyřešit, je skutečně velmi pečlivě připravovat změny a udělat maximální přechodné období. Toto jsme již učinili. To znamená, ten náběh je postupný. To znamená, ten následující školní rok nebude rokem převratných změn. Ty také nerušíme. Ty také nerušíme a na tom trvám. Nicméně ty z nich, u nichž to právě organizačně bude možné, budou mít také možnost si samy zvolit, samozřejmě se zřizovatelem, se začlenit do běžných škol a využít právě těch nových podpůrných opatření. To znamená, zbývá nám rok 2017 a tam bude tedy podpora v případě běžných škol speciálním rozvojovým dotačním programem a v případě základních škol praktických samozřejmě udržíme to zvýšené normativní financování. A existuje expertní tým MŠMT krajů, svazů měst a sdružení místních samospráv, kde se zabýváme těmito otázkami, a příští týden budeme informovat právě konkrétně, aby základní školy praktické neměly jakékoli obavy, jak se dále budou vyvíjet. Co se týká financování, tak jak už jsem řekla, financování je zajištěno. Od roku 2018 by mělo být systémové, tak jak říkal pan profesor Fiala, to znamená, že speciální vzdělávací potřeby dětí by měly být svázány s normativním financováním a v podstatě by měly být už centrálně zasílány ze strany MŠMT. Národní rada pro zdravotně postižené neustále kritizuje, že toto není naplňováno. Co se týká financí, tak ty máme. Vždycky to je otázka konkrétního doporučení a konkrétních podmínek na konkrétní škole. Co se týká kritiky, že nepotřebujeme revizi vzdělávání ve speciální pedagogice, to je pravda, je to hloubková věc v rámci pedagogických fakult. Práce na změně oborů byly již zahájeny. Nikdy to tak nebude. A chci jenom uzavřít, že co se týká diagnostiky, tak platí, že ji provádějí školská poradenská zařízení. Věřím, že jsem odpověděla na všechny otázky, ke kterým jste mě vyzvali. Děkuji vám. Ano, ještě se omlouvám. Z hlediska předškolního vzdělávání, jak to bude z hlediska povinnosti nebo sankcí vůči rodičům, pokud to nebudou plnit.
Pochopitelně to bude mít velký dopad na učitele. Učitelé základních škol už teď mají spoustu administrativy. Velice se navýší práce i poradenským zařízením. Bohužel opak je pravdou. Takže za toto ověřování bych se moc přimlouvala. Tento pozměňovací návrh je pod označením C10. Zároveň si nejsem jistá, jak je procedura, ale zároveň bych chtěla, aby tento pozměňovací návrh byl hlasován zvlášť.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme rozhodovat o novele, která má ambici výrazně ovlivnit podobu českého školství na desítky let. Ze zkušenosti totiž víme, že jakmile se nějaká povinnost zavede, tak přetrvá. A tato novela školského zákona přináší rovnou tři zásadní povinnosti: povinné předškolní vzdělávání, povinnou část přijímacích zkoušek na střední školy a povinnou maturitní zkoušku ze tří předmětů. Tyto části včetně podaných pozměňovacích návrhů musíme posuzovat věcně a samostatně. Jen tak můžeme získat místo nesourodé exhibice nových povinností smysluplnou reformu pro naše školství. Začnu u povinného roku předškolního vzdělávání, který fakticky rozšiřuje povinnou školní docházku na deset let. Výsledkem prodloužení školní docházky bude jedno velké, výrazné a nezpochybnitelné nic. Oceňuji Ministerstvo školství, že se nám alespoň nesnaží tvrdit opak. Cílem povinného vzdělávání je mít 100 % pětiletých dětí ve školkách. Ano, návrh míří na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale zoufale je míjí. Pokud rodiny k řádnému vzdělávání těchto dětí nedokážou přimět orgány k tomu speciálně určené a vybavené příslušnými pravomocemi, tak pochybuji, že ředitelé školek svedou více. Co však návrh skutečně přinese, jsou nesmyslné povinnosti pro ty zodpovědné rodiče, kteří z různých důvodů vychovávají nebo chtějí vychovávat své předškoláky doma. I když přehlédneme zvláštní povinnosti typu tři měsíce dopředu nahlásit domácí výchovu nebo přezkoušení dítěte školkou, tak státu není absolutně nic do toho, proč rodiče své děti vychovávají doma. Přesto novela obsahuje i povinnost zdůvodňovat domácí výchovu předškoláka.